Co teď policie vlastně hlídá? Proč takové množství motorizovaných hlídek, když je vybudován plot a vše je zabezpečeno kamerových systémem? Všechny sklady jsou prázdné. Škoda, že stát nebyl tak pečlivý i před výbuchy a policie nekontrolovala zabezpečení skladů, munice a přístupu do nich. Možná že mohli být občané Vlachovic a přilehlých obcí vystaveni menšímu stresu a především mnohem menšímu nebezpečí. Hlídáte i firmu Eruca Technologies, která tam likvidovala, likviduje a možná bude i nadále likvidovat raketové palivo, které se nachází v areálu muničních skladů? Jak informujete občany Vlachovic a přilehlých obcí o bezpečnosti jejich obydlí a především jejich životů? Děkuji vám za písemnou odpověď, kterou předám potom občanům Vlachovic. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Připraví se paní poslankyně Langšádlová.
Děkuji za slovo pane předsedo. Jak jsou naplněny systémové počty policistů? Za čtvrté, jaké je porovnání výcvikové intenzity policistů před rokem 2013 a v současnosti? V jakém stavu je akviziční proces, který by měl zajistit nákup zbraní a příslušenství? A v neposlední řadě, v jakém stavu je provádění auditu národní bezpečnosti a kdo a na základě čeho definoval prověřená bezpečnostní témata, která by, dle mého uvážení, měli mít co nejdříve všichni poslanci k dispozici?
Děkuji.
Zdravím pana ministra životního prostředí, ale chtěla bych oslovit pana ministra zahraničí. Vážený pane ministře, zastupitelské úřady by měly ještě předtím, než se cizinci - nemám na mysli azylanty - vydají do České republiky za prací či studovat, informovat o základních možnostech jejich zapojení do české společnosti, ale i o právním rámci, který se jich v případě příjezdu do České republiky bude týkat. Dovoluji se vás, pane ministře, dotázat, zda tyto informace naše zastupitelské úřady opravdu poskytují, jestli k tomu byl vydán ucelený dokument, a pokud ano, prosím o jeho předání. Dále prosím o informaci, kolik finančních prostředků vydává Ministerstvo zahraničních věcí za tímto účelem, a dále, kolik zaměstnanců ministerstva je do této činnosti zapojeno.
Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci šikany na školách. V posledních týdnech jsme byli svědky mediálně propírané šikany na pražské průmyslovce Na Třebešíně. Tento případ šikany není ojedinělý. Vyplul na povrch v souvislosti s úmrtím učitelky. Pokud by si někdo na nezvedené dítě stěžoval, přijdou na něj rodiče do školy a učiteli hrozí sankce třeba také ve formě vyhazovu. A tak se dospělí bojí dětí, které si mohou vůči učiteli dovolit vše. Mohou mu vulgárně nadávat, mohou jej fotit, mohou jej fyzicky napadat. Šikana na školách se týká samozřejmě i dětí navzájem. Odborníci tvrdí, že až 20 % dětí na školách je šikanováno. Za třetí, jaké konkrétní pravomoci, jaké odborníky a jaké finanční prostředky mají k dispozici ředitelé škol k řešení šikany a jak je využívají. Děkuji za písemnou odpověď.
Prosím, máte slovo. Děkuji a nyní otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Rozpravu tedy končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pane ministře? Ne. Pan zpravodaj? Také ne. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím, a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s návrhem předneseného usnesení, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. Nyní se budeme zabývat bodem číslo Prosím, aby se slova ujal ministr vnitra Milan Chovanec.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám vám smlouvu se Spolkovou republikou Německo. Smlouva důsledně odděluje policejní a justiční formy spolupráce. Je členěna na tři části. První z nich upravuje oblast policejní spolupráce a obsahuje úpravu všech jejích moderních institutů. Druhá část je změnou smlouvy o justiční spolupráci a třetí část obsahuje společná a závěrečná ustanovení. Vedle standardní spolupráce při předcházení a objasňování trestných činů a i při předcházení porušení veřejného pořádku a bezpečnosti se smlouva vztahuje rovněž na objasňování správních deliktů. Dále se upravuje předávání osob mezi smluvními státy nebo i průvoz osob ve vazbě nebo ve výkonu trestu přes území druhého státu. Děkuji za pozornost.
Vážená paní předsedající, pane ministře. Tímto jsem tak učinil. Děkuji za pozornost.
Já děkuji. A nyní prosím zpravodaje výboru pro evropské záležitosti pana poslance Igora Jakubčíka, aby se ujal slova. Já vám děkuji, pane zpravodaji, a otevírám rozpravu. Do rozpravy neeviduji žádnou přihlášku, rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova? Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Proti? Hlasování končím.
Prosím pana poslance Hovorku, připraví se pan poslanec Korte.
Děkuji za slovo. Způsobilost informačního systému k realizaci těchto vazeb je povinno prokázat atestem. Zákon tedy předběhl kroky, které měly být učiněny již dříve. Celá příprava datové struktury včetně připravovaných úřednických agend měla a musí být posouzena Ministerstvem vnitra. Do Národního zdravotnického informačního systému musí být data o fyzických osobách ukládána zásadně s anonymními bezvýznamovými identifikátory, které dovolují dostatečnou míru anonymity pro zpracování statistických dat a současně v oprávněných případech dovolují se přes základní registry doptat na konkrétní osobní údaje osoby, o které příslušný záznam je veden. Systém sběru dat v tomto rozsahu a v této struktuře by při řádném připomínkovém řízení ve smyslu dodržení pravidel zákona o informačních systémech nikdy nemohl projít. Děkuji za pozornost.
Dalším bude pan poslanec Korte, ale ten není přítomen. V tom případě pan poslanec Holeček.
Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci nového zdravotnického registru. Pro mne jako pro předsedu podvýboru pro ochranu soukromí je bezpečné zacházení s citlivými údaji vždy na prvním místě. Chtěl bych objasnit dvě věci. První - jakým způsobem se s těmito daty bude zacházet? Budou spojeny citlivé údaje s rodným číslem, nebo budou anonymizovány? Druhá věc, která mě zajímá: Jací lidé budou k těmto datům mít přístup a jací lidé s nimi budou moci manipulovat?
Děkuji.
Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, Ministerstvo obrany již od září roku 2014 vypisuje, ruší a znovu zadává tendr na pět vyprošťovacích vozidel. Po zrušení výběrového řízení dostal tuto zakázku Vojenský technický ústav, kdy původní zadání bylo v souladu se stanoviskem Úřadu pro hospodářskou soutěž. Já osobně nemám nic proti tomu, aby byl zvýhodněn český výrobce, když je armáda spokojena s jeho výrobky. Z tohoto pohledu se ptám, pane ministře, zda celý proces tendru nemohl být řešen jiným, daleko transparentnějším způsobem a proč o této změně nákupu nebyl informován příslušný podvýbor výboru pro obranu, který má armádní akvizice ve svém portfoliu. Děkuji za vaši odpověď.
Děkuji, pane předsedo. Na základě toho byla vyhlášena veřejná zakázka v užším řízení. Zadavatel proto před rozhodnutím ÚOHZ zakázku zrušil. Společnosti TATRA se, jak známo, se svými produkty podařilo proniknout i na některé zahraniční trhy, například Indie, Polska, některých států v Perském zálivu. Zadavatel v předmětné interpelaci (?) uvádí, že postupoval v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, když zadal veřejnou zakázku na pořízení vyprošťovacích vozidel státnímu podniku. Hlavní podíl Vojenského technického ústavu tedy především spočívá ve stanovení konstrukčního řešení a konečné konfigurace vyprošťovacích vozidel. Vojenskému technickému ústavu byla již v minulosti zadána obdobná veřejná zakázka na pořízení dílenských vozidel. Oba typy vozidel na sebe svým účelem, kterým je technické zabezpečení provozu a používání kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů, navazují.
Pan poslanec si přeje položit doplňující dotaz.
Pane ministře, já rozumím tomu, že v minulosti i v současnosti je nedostatek financování na modernizaci armády. Nicméně se trochu obávám, že nastavené procesy pro nákup vojenské techniky či výstroje se trošku vracejí do dříve vyježděných kolejí. Tím mám na mysli požadavek na dostatek peněz a kupování a kupování.
Zejména je tomu tak ze strany ekologických organizací. Vy jste představili návrh, který neobsahuje analýzu reálných dopadů tohoto ekologického antifosilního zákona do české ekonomiky, ani vliv na rozpočet, ani na životní úroveň obyvatelstva. A i z tohoto důvodu odmítají takto pojatý antifosilní zákon profesní svazy.
Děkuji a prosím pana ministra, aby odpověděl.
Děkuji za slovo. Vláda včera neschválila ani věcný záměr tohoto zákona. Možná ten zákon bude podobný jako dnes svým charakterem třeba zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Ať už se to jmenuje politika ochrany klimatu, která je v připomínkovém řízení, nebo tedy příprava antifosilního zákona. Pořád tam pracujeme s nějakými limity, které jsou poměrně ambiciózní. K tomu bych vás chtěl samozřejmě vyzvat. Děkuji.
V tom případě další bude pan poslanec Bendl.
Děkuji za slovo. Bylo ještě projednáváno něco, o čem nevím, výsledky v Bruselu, jak se bude Brusel na tuhle situaci dívat.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
V roce 1999 byla úmluva novelizována, avšak dalších sedm let trvalo, než ji ratifikoval dostatečný počet států a mohla tak nabýt účinnosti. Mezitím však Evropská unie zdokonalila své vlastní právo regulující některé oblasti železniční dopravy. V roce 2009 byla proto přijata euronovela úmluvy, která oba právní režimy sjednotila. Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se tedy předkládá ke schválení návrh ratifikace této novely úmluvy a současně návrh na odvolání výhrady České republiky k úmluvě. Úmluva byla projednána v zahraničním výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně souhlasit s ratifikací tohoto dokumentu, a proto si vás dovoluji požádat o jeho schválení.
Já děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Rozpravu končím. Pan zpravodaj také ne. Přikročíme tedy k hlasování o předneseném usnesení navrženém zahraničním výborem. Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím čtení tohoto bodu.
Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych odůvodnil vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu k ratifikaci Dohoda mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech. Dosavadní jednání s jurisdikcemi s preferenčním daňovým režimem vyústila ve 14 konečných návrhů textu tohoto typu mezinárodních smluv, které následně prochází legislativním procesem vedoucím k ratifikaci panem prezidentem. Informace poskytnuté na základě této dohody podléhají příslušné povinnosti mlčenlivosti. Nicméně vzhledem k právním omezením daným tuzemským právním řádem nezahrnuje spolupráci při získávání důkazů, které je v trestních věcech vyhrazené justičním orgánům. Dohody tohoto typu působí jako preventivní opatření k posílení platební morálky českých daňových poplatníků.
Děkuji, pane ministře. Návrh iniciativně projednal rozpočtový výbor. Děkuji, paní poslankyně, a nyní prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miroslavu Vostrou, aby se ujala slova.
Já bych chtěl znovu říct jednu věc. My bychom ty peníze nedostali nikdy! Oni to prostě nechtěli nikdy připustit, nikdy, za žádných okolností. Já vás ujišťuji, že se tomu věnujeme intenzivně, posledních šest nebo sedm měsíců velmi intenzivně. Samozřejmě rád odpovím potom na jakoukoli interpelaci.
Já děkuji. Paní poslankyně Chalánková stahuje svoji interpelaci.
Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, jsem velmi ráda, že jste přítomen. A abych vás uvedla trochu do problému. A zdůrazňuji, žádají informace. Vybudovali jste plot a hlídá se celý areál kamerovým systémem, přesto množství policistů se mi zdá nepřiměřené. Opravdu to tam vypadalo jak na manévrech. Ptám se, co hlídají? Prázdné sklady nebo firmu Eruca Technologies, které likvidují raketové palivo? Jak jste mohli dopustit, že v blízkosti muničních skladů, kde se prováděly kontroly velmi laxním způsobem, se mohla povolit tato likvidace nebezpečná pro okolí a životy lidí ve Vlachovicích a přilehlých obcích? Kdo uzavřel smlouvu s touto firmou? Kdy má být tato smlouva ukončena? Dozvěděla jsem se totiž, že její platnost vyprší na konci tohoto roku. Jak to s ní tedy bude dál? Kdy bude informován starosta obce a občané, co se bude dít dál? Vše je zahaleno mlhou a tajemstvím. Pane ministře, vstoupil jste do politiky za hnutí ANO 2011 a hlásali jste, jak vše dáte do pořádku a vše zařídíte. Doufám tedy ve vaše jasné odpovědi, protože na to čekají občané Vlachovic. Chtějí žít bezpečně a v klidu, užívat si krás svého kraje a svého života. Nechtějí žít ve strachu, nejistotě a obavách. Lidé čekají na vaše odpovědi a já za ně děkuji.
Já děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.
Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já věřím, že jenom nehlásáme, že dáme všechno do pořádku, ale že postupně se nám podaří ty důležité věci do pořádku skutečně dávat. Převodem odštěpného závodu pod VTÚ pak přešla tato smlouva na Vojenský technický ústav, státní podnik.
Já děkuji, pane ministře. Paní poslankyně bude pokládat doplňující otázku. Prosím, máte slovo.
Ani ne tak doplňující. Děkuji vám.
My jsme tohle deklarovali už opakovaně i na tiskové konferenci poté, kdy to vláda probírala a rozhodla. Výroba už tam neprobíhá. Tam probíhá už jenom část, řekl bych tomu laicky likvidace těch zásob a je to plně pod kontrolou velitele zásahu. To je tato záležitost. Takže občané se nemají čeho obávat. A samozřejmě jsou tam určité majetkové problémy, jsou tam lidé, kteří vlastní určité části těch lesnatých pozemků. Těm budou nabídnuty pozemky náhradní nebo výkup. Toto složení je používáno i ostatními armádami NATO. Jde o první etapu. Veřejná zakázka na pořízení stejnokroje je potom zadávána na základě technických specifikací, které jsou pro každou veřejnou zakázku stejné a jsou podkladem pro samotnou soutěž. Neprobíhají tehdy, když je výstrojní součástka stejnokroje už v armádě zavedena. Požadavek vojskových zkoušek je na místě pouze v případě, že materiál je nový, čili není zaveden do užívání. Jak hodnotíme výhrady výrobců.
Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku.
Ale mám jednu doplňující otázku. Problém je údajně i s výstrojními součástmi, které se nejčastěji vyrábějí z cordury, tedy speciálního nylonu. Chci se zeptat, jestli o tomto problému víte a eventuálně proč se nepoučíme v zahraničí při jeho řešení.
Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.
K tomu dále uvádím, že specifikace maskovacích vzorů jednotlivých armád vznikají na základě národních měření, která se nemusejí navzájem shodovat.
Prosím, máte slovo.
Přicházím tedy i já se sportovní interpelací. Je mi známo, že ústecká radnice bude iniciovat, aby se Svaz měst a obcí České republiky obrátil na evropské instituce kvůli výjimce financování sportu z veřejných prostředků. Možnosti financování totiž omezuje evropské nařízení, které omezuje podporu jednoho příjemce během tří let na 200 tis. eur, tedy necelých pět milionů korun. Ústí nad Labem, jak vím, není jediným městem, které hledá cesty, jak podporovat sportovní kluby.
Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.